Je to formulace, která se tomuto úřadu asi příliš líbit nebude. Jinými slovy, neměla by nastat praxe, kterou mnozí starostové znají, když odmítnutý účastník soutěže, který nevyhrál, si stěžuje na ÚOHS, podá podání. Všichni říkáme ano, to podání zdražíme, aby to tyto případné žadatele nebo stěžovatele odradilo. Jako zamítnuté... že je z formálních důvodů zamítnuté, vrací kauci. To znamená, tu soutěž může znovu podrobovat zkoušení a znovu může blokovat a posouvat toto řešení dál a dál. Ale přesto ty peníze dostanou zpátky. Ale dle mého názoru minimálně stojí za úvahu se podívat i na činnost tohoto úřadu a na jeho efektivitu v této věci a v těchto záležitostech. Další bod, který navrhuji, ale zase nebudu podrobně rozebírat, je určení lhůty 60 dnů na rozhodnutí. Mnohdy se starostům stává, že určité problémy, kauzy, které jsou, a stížnosti se na tomto úřadě zaparkují. A to je možná taky cílem toho stěžovatele, že on chce, aby byla zrušena a mohl se znovu dostat do hry, jak se říká. Těch 60 dnů, které tady navrhuji, je řekněme zase určitý mus, strop, limit, do kterého tento úřad by měl činit. A když nečiní, tak je to považováno za jeho rozhodnutí. Je to na zvážení. V praktickém hledisku nevím, jak dalece to bude mít dopad. On by měl rozhodnout, jestli je ta soutěž podle zákona, nebo není podle zákona. A ne znaleckými posudky si ověřovat, jestli ten materiál je A nebo B a podobně. Podle mého názoru nepřísluší do role tohoto úřadu. Úřad před vydáním rozhodnutí ve věci seznámí účastníky řízení s podklady rozhodování. Úřad stanoví účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Doposud v tom návrhu je, že úřad stanoví lhůtu dle svého uvážení. Nesmí být ovšem kratší pěti pracovních dnů. Ta změna pramení v tom slově přiměřenou lhůtu.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Čili já bych chtěl jenom tuto informaci kolegyním a kolegům podat, že teď jsem hovořil s panem ministrem a je na cestě.
Dámy a pánové, já se nemůžu s usnesením vlády ztotožnit.
Já myslím, že můžu k tomu návrhu dát protinávrh podle jednacího řádu. Já souhlasím s tím přerušením. Nechci říkat, že to je 8 nebo 12 minut, to už bych nechal na něm, jak rychlá doprava je z Letenské na Malostranské náměstí.
Rozumím těm návrhům, ale ač jsme v parlamentní demokracii, poslanci nemohou změnit usnesení vlády, kterým pověřuje jednotlivé členy vlády k tomu, jak budeme postupovat. Hlasování 130 prohlašuji za zmatečné a prosím vás o to, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Ruší, dobře. Takže máme jediné hlasování a to je o přerušení do příchodu ministra financí. Děkuji vám. Poslanecká sněmovna skutečně rozhodla o přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra financí. Tím pádem budeme pokračovat dalším bodem. Budeme pokračovat bodem číslo Zákonem jsme se naposledy zabývali 17. června loňského roku na 29. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme ji přerušili v obecné rozpravě. Ještě předtím se ale hlásí pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Přesto se mi vrací znova jeden motiv, který kolega Bendl zmínil. Já mám také zkušenost vlastně dlouholetou, 25 let jsem v komunální politice, a po celou tu dobu mě tak či onak provází zadávání veřejných zakázek. Připomíná mi ta dnešní situace určité předchozí zážitky, které tady mám. Občanský zákoník. My jsme tenkrát na rozdíl od současného zákona ty všechny hrozby vlastně věděli. Prostě jednali jsme pod tlakem a to není dobře. A tady taky jednáme pod tlakem. Já tedy zase, jak říkám, jsem praktikem komunální regionální politiky a tady musím říct, že takřka 70 % stavebních zakázek, které jsou zadávány obcemi nebo kraji, je v rozmezí zhruba 10 až 50 milionů korun.
Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana poslance Ivana Adamce.
A já vám to řeknu takhle. Já jsem 16 měsíců dlužil stavební společnosti 200 milionů korun. To se nakonec stalo, ale těch 16 měsíců, to mi věřte, to vám nikdo neodpáře. Takže bych byl velmi opatrný, že to bude změna k lepšímu. Dokonce si myslím, že tento zákon se velmi brzo vrátí do Poslanecké sněmovny, protože bude potřebovat novelizovat. Protože máme lhůtu. Prostě Evropská komise. Je to jasné. Musíme splnit to, k čemu jsme se zavázali. Nicméně mohli jsme s tím zákonem začít podstatně dříve.
Prosím, chápu, že porada předsedů klubů je důležitá, ale prosím buď mimo sál, nebo tišeji. Děkuji.
Ale chtěl jsem připomenout některé věci, které už tady prošly. To je jedna věc. Teď schvalujeme další důležitý zákon - návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Takže já jsem opatrný. Možná bych ještě připomenul, možná historie této Poslanecké sněmovny. Myslím, že si to všichni pamatují. A ty projevy tady doprovázely potlesky, protože samozřejmě byli jsme tu nováčci většina z nás, a byl to zážitek. A já jsem tady říkal, že prostě když jsme začínali s tím zákonem, tak jsme měli takovýto šanon. Když jsme teď končili, tak ten šanon byl takovýhle. Pak jsme to tady měnili. Tehdy byla doba jiná, byla vyostřená. Za chvilku vám přečtu, protože ten text není úplně jednoduchý, čeho se to týká. Právní úprava zadávání podlimitních veřejných zakázek je pouze záležitostí národní legislativy členského státu.
Nebylo zde jiné negativní stanovisko, zejména zde nebylo negativní stanovisko Rady vysokých škol ani nikoho jiného z reprezentace Rady vysokých škol. To negativní stanovisko bylo důvodem toho, proč se nedostal tento pozměňující návrh do souhrnného návrhu výboru. Já jsem byl tehdy v době druhého čtení na zahraniční cestě výboru, takže ho načítala paní kolegyně Berdychová. Byl načten znovu. Ale není pravda, že by neprošel řádným projednáním.
Děkuji, paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní ministryně, kolegové, kolegyně, já bych apeloval na vás, protože jsme ve třetím čtení. Prosím vás, jsme tady ve třetím čtení, tak pojďme se chovat podle jednacího řádu, který je zákonem pro nás.
Pane poslanče, já o tom samozřejmě vím. Návrhy podány nebyly, já postupuji v řízení stejně jako moji kolegové. Takže to je všechno, co k tomu mohu dodat. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Rais.
Ten zbytek si myslím, že jsme se domluvili v podstatě, a to považuji za velice cenné. Já jsem tedy viděl podepsané texty od pana profesora Běliny, myslím, že by to byl schopen potvrdit, což je profesor práva pracovního. Potom je tady pozměňovací návrh kolegy Tejce, o kterém nikdo nehovořil zatím a který spočívá vlastně v tom, že se rozšíří možnost výuky zahraničních studií na českých univerzitách. Samozřejmě se to tady 25 roků děje, ale vždycky pod garancí jakéhosi zajištění kvality ze strany zahraničních univerzit. Dneska to pustíme. Jenom na tu skutečnost upozorňuji. Já bych to neviděl tak, jak říkal kolega Karamazov, tak bych to neviděl jako nějaký puč rektorů.
Jednací řízení bez uveřejnění a umělecká díla. Tady padlo mnoho návrhů na dozor. My to budeme debatovat, já to budu debatovat ještě s panem předsedou ÚOHS Rafajem, nicméně tady se budeme řídit stanoviskem našeho spolupředkladatele, které v tuto chvíli je negativní. Ono se uveřejňuje už teď na internetu. A každý může podat nabídku a zadávací dokumentaci a ta je také na internetu dostupná, takže to řízení je transparentní. V novém zákoně jsme k tomu ještě přísnější.
Máte slovo, paní kolegyně.
Je tam celkem šest bodů. Podle návrhu zákona je vyžadováno zaměstnávání alespoň 50 % postižených osob, zatímco zadávací směrnice v tomto ohledu vyžaduje pouze 30 % osob s postižením nebo znevýhodněných osob. Je zřejmé, že návrh je v tomto směru asociální a zároveň jdoucí proti věcnému záměru zákona o sociálním podnikání. Současně omezením okruhu možných soutěžitelů omezuje hospodářskou soutěž a diskriminuje zejména malé a střední zaměstnavatele. Předkládaný návrh změny odstraňuje alespoň dílčím způsobem uvedené nedostatky a snižuje množství postižených zaměstnanců na úroveň zadávací směrnice. Ten přesný text vám číst nebudu, odvolávám se na to, že jsem to řádně podala do systému. Podle návrhu zákona předloženého Poslanecké sněmovně však bez ohledu na vůli zadavatele a vybraného dodavatele dochází automaticky k ukončení zadávacího řízení. Zadavatel má být podle návrhu zákona zároveň povinen uhradit všem účastníkům zadávacího řízení náklady. Můj názor je ten, že návrh tohoto ustanovení není transpozicí zadávací směrnice. Návrh ustanovení umožňuje, aby dodavatel, který se ve sdružení na plnění referenční zakázky podílel, byť pouze v minimální části, mohl pro prokázání technické kvalifikace tuto referenci využít v plném rozsahu. Ustanovení představuje velké riziko zejména pro zadavatele z řad obcí - a samozřejmě, že i já jsem komunální političkou a mám starost o to, jak bude tato norma realizována v praxi - obce, které zadávají významnější veřejné zakázky v režimu zákona ojediněle a nemají propracované specifické zadávací podmínky. Navrhované ustanovení je však nestandardní a vysoce rizikové z důvodů uvedených a citovaných mnou výše. Navrhovanou změnou dochází k odstranění popsané diskriminace a dodržení stávající osvědčené praxe.
Prosím pana ministra vnitra, aby tento tisk uvedl.
V návaznosti na události ve Vrběticích je nově upraveno nakládání s municí civilními subjekty. Právní úprava nakládání s municí bude nově v rámci zákona o zbraních vyčleněna do samostatné úpravy. Dojde k zavedení samostatných muničních průkazů a licencí. Jejich držitelé budou muset splňovat přísnější podmínky a plnit také přísnější povinnosti a kritéria než držitelé zbrojních průkazů a licencí. Zcela nově se upravuje skladování munice a podmínky jejího používání. Tato úprava však bude ke své plné funkčnosti vyžadovat přijetí rozsáhlé prováděcí legislativy. Z těchto důvodů je u změn právní úpravy nakládání s municí navrhován roční odklad její účinnosti. Druhým okruhem změn zákona o zbraní je umožnění efektivnější kontroly držitelů zbrojních průkazů. Dále se zavádí oprávnění policie předběžně zadržet zbraně, a to mimo jiné i v případě důvodné pochybnosti o zdravotní způsobilosti jejich držitelů. Návrhem se také zkracuje délka platnosti zbrojního průkazu, a to z deseti na pět let. Děkuji vám za pozornost. Účelem této novely není postihovat řádné občany, kteří si v rámci platné legislativy opatří zbraň. Stále si myslíme, že je potřeba primárně bojovat proti zbraním nelegálním. Tato novela zpřesňuje a upravuje možnosti státu na lepší vymahatelnost práva i v této oblasti.
Pan poslanec Mihola od 19.15 do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Kudela od 19.40 do konce jednacího dne a ještě pan poslanec Vyzula od 19.15 do konce jednacího dne z rodinných důvodů.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je třeba říci, že Česká republika má velmi přísný zákon o zbraních a střelivu, velmi kvalitní, co se týče práv i povinností občanů, kteří jsou legálními držiteli zbraní. To, co tato novela přináší a co je velmi významné, je skutečně podrobná úprava nakládání s municí pro civilní osoby, ať již právnické, nebo fyzické. Nyní tedy dojde k rozdělení těchto dvou částí. Je to tedy přímý důsledek legislativní prověrky po této události. Stejně tak po události v Uherském Brodu dochází k určitému zpřísnění především tedy zdravotní způsobilosti držitelů a žadatelů o zbrojní průkaz. Je tam nová věc, která doposud nebyla a nemohla být, protože ještě neexistoval donedávna centrální registr zbraní. Bude tam možnost lékařů vstupovat do tohoto registru a zjistit, zda pacient je či není držitelem zbrojního průkazu a zda tedy jeho zdravotní stav případně nepřestavuje nějaké riziko. Další věci, které v rámci tohoto zákona budou řešeny. Jedná se o zkrácení platnosti zbrojního průkazu na pět let. Možností, které přináší debata o tomto zákoně, je jistě mnoho, nicméně je třeba říci, že se jedná pouze o bezpečnostní upřesnění a vylepšení stávajícího velmi kvalitního zákona a že - jak to pan ministr řekl a za to mu děkuji - se nejedná v žádném případě o omezování legálních držitelů zbraní, kteří jsou významným prvkem bezpečnosti České republiky.
Otevírám rozpravu a mám zde zatím tři přihlášky. První je pan poslanec Seďa, potom paní poslankyně Černochová.
Děkuji, pane předsedo. Novela zákona se proto nově má také týkat nakládání s municí a provádění pyrotechnického průzkumu. Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze číslo 1 tohoto zákona.
Já se velmi omlouvám, jenom pro pořádek - já zde mám napsaného jako zpravodaje pana poslance Birkeho, který je omluven, takže pokud jste členem hospodářského výboru, tak ho můžete zastoupit. Pokud ne, tak v této fázi potřebuji někoho z hospodářského výboru, kdo se ujme role zpravodaje. . Musel jsem zvolit tento méně důstojný postup.
Děkuji za slovo, pane předsedo, já bych tedy za zpravodaje hospodářského výboru přečetl usnesení hospodářského výboru, které k tomuto zákonu a k tomuto sněmovnímu tisku bylo přijato. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova náměstka ministryně pro místní rozvoj Jana Blechy, zpravodajské zprávy poslance Jana Birkeho a po obecné a podrobné rozpravě: a) se v bodech 1 a 2 slova "nebo zásobníku plynu" zrušují Poplatek je splatný s podáním podnětu na účet úřadu. Nebyl-li s podáním podnětu poplatek ve lhůtě dle odstavce 3 zaplacen, podnět se nevyřizuje. Poplatek se nevrací. Zákon o správních poplatcích se nepoužije. Za druhé - zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za třetí - pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.
Takže já vás všechny odhlásím, protože je zde žádost o novou registraci, a budeme tedy hlasovat o tom, že rozprava k bodu 32 bude sloučena s rozpravou k bodu 33, neboli že o těchto dvou bodech povedeme společnou rozpravu. Tento návrh byl přijat.
Bez jejich kontroly by takový pozměňovací návrh opravdu pozbýval smysl. Vážené kolegyně a kolegové, byl jsem na začátku svého vystoupení kritický k tomu, co předkládaná novela řeší, nebo spíš neřeší. Je však třeba připomenout, že novela současné ministryni zbyla po jejím předchůdci. Musím ocenit její přístup a snahu vylepšit nepříliš dobrý původní text novely. Nicméně nejlepší varianta je zákon nepodpořit. A nic se nestane. Institucionální akreditace by byly dopracovány, nepodstatné změny by jistě počkaly a fakultám by zůstala všechna práva. Nepředpokládám ale, že by se tak stalo. Dámy a pánové, ještě jednou vás žádám o zvážení všech mých argumentů a věřím, že se rozhodnete správně.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já už jsem s tím možná otravný, ale myslím si, že převážná většina toho, co tady bylo předneseno, do třetího čtení nepatří, vyjma toho, co se týkalo těch pozměňovacích návrhů. Protože jsou tam dva. Jeden je od kolegy Sedi a druhý od mého kolegy Kasala. Jak víte, tak pan prezident o tuto pravomoc příliš nestojí. To je chronicky známá skutečnost. Nyní už se z toho stala taková trochu masovější záležitost, vysokých škol máme hodně. Jak znám našeho pana prezidenta, může se stát jedna jednoduchá věc.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku, připraví se pan poslanec Rais. Prosím, máte slovo.
Je podstatné, že vysoké školy jsou uvnitř instituce, které mají přirozenou diverzitu, a ta činnost tradičně na fakultách stojí. Pan poslanec Karamazov zde říkal důležitou věc, kterou bych rád podtrhl. Změna pravomocí fakult není nijak ve vládní novele zdůvodněna. Dovolím si poznámku o jisté absurdnosti vývoje pohledu na to, jak se má moc na vysokých školách centralizovat.
Jenom stručně. Kvalita dodávek, které jsou realizovány v zahraničí, je ověřována partnerskými úřady na základě požadavku, který u nich úřad uplatňuje. S některými dalšími nečlenskými státy má tento úřad uzavřenu dvoustrannou dohodu. Nicméně tato dohoda není uzavřena se všemi zeměmi, proto je důležité upravit jednoznačnou právní oporu pro omezování místa výroby produktu okruhem zemí, kde může výroba produktu a kontrola kvality probíhat.
Děkuji panu poslanci Seďovi.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem se do obecné rozpravy nehlásil, nicméně také mám pozměňující návrhy, které stručně odůvodním. Týká se to doplnění zvláštního postupu pro knihovny na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se paní poslankyně Berdychová.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Já se pokusím být velmi stručný a přihlásím se ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Jinými slovy, když to hodně zjednoduším, nějakým způsobem se dozvědí výsledky výběrového řízení, a pak teprve během těch pěti pracovních dnů podávají námitky. Takže to si myslím, že bychom měli odstranit. Takže hlásím se ještě k pozměňovacímu návrhu 3606, a prosím o podporu vaši i paní ministryně.
Děkuji paní poslankyni Berdychové.